Nemůže být tedy ještě tím, kdo současně rozhoduje. To nemá logiku. Navíc zde není ani možné takto uvažovat, protože právo být zvolen není podmíněno povinnostmi mít kvalifikaci pro odbornost povolování staveb. Co to je tedy ta systémová podjatost? Je to situace, kdy existuje zaměstnanecký poměr úřední osoby k subjektu veřejné správy, existuje zájem subjektu veřejné správy na výsledku řízení a další skutečnosti způsobilé ovlivnit postoj úřední osoby k věci jinými než zákonnými prostředky. Tato definice prakticky znemožňuje bez rizika trestního stíhání zastupitelů uzavřít smlouvu obce s investorem. A bez systémové změny nelze problém systémové podjatosti jakkoliv vyřešit. Města a obce by se měla v celém procesu aktivně projevit jinde, totiž o krok dříve, v územním plánování. V něm je skrytý klíč pro zdravý udržitelný rozvoj měst. Jsem proto velmi rád, že rekodifikace posiluje postavení samospráv v územním plánování, a rozhodně tuto změnu kvituji, jakkoliv věřím, že i v tomto aspektu lze dojít k dílčím vylepšením. Rekodifikace stavebního práva je odpovědí zvláště na jeho stávající neefektivitu, nefunkčnost, složitost, zdlouhavost.
To, že u toho projednávání v prvním čtení nebude hlavní předkladatel, je prostě nepřekonatelný hendikep z hlediska toho, aby se všichni poslanci mohli dobrat detailních odpovědí na otázky, které se týkají té složité normy. To je další zásadní problém, proč jsme přesvědčeni o tom, že si tato norma zaslouží vážné projednání, důstojné projednání za přítomnosti předkladatele. Zároveň říkáme, že se připojíme k tomu, aby ta norma dostala co nejlepší podobu. Připravujeme komplexní pozměňovací návrh.
Nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 64. schůze.
To by mně opravdu dávalo logiku, kdyby tady přicházelo ministerstvo, které by říkalo, chceme opravdu kvalitní normu, chceme zákon, který...
Prosím, pane poslanče.
Děkuji. Zákon, který opravdu má dobře sloužit občanům této země, investorům a státním úřadům. Protože vidíme, že i mezi jednotlivými kraji jsou velké rozdíly v délce stavebního řízení. A ty úřady budou mít jasně ohraničené mantinely. Kdyby se toto stalo, tak garantuji, že by délka stavebního řízení v České republice měla dány jasné limity, jasná pravidla. To, že se poukazuje na některé dopravní stavby, že mají extrémně dlouhou dobu přípravy územního a stavebního řízení, to je potřeba se také podívat do jiných zákonů. Ano, máme problém, všechny nás štve, ale uděláme popis toho problému, kde jsou ta nejkritičtější místa, a na ta místa se budeme soustředit.
Zahajuji hlasování. Ještě dlužím přečtení omluv ministrů. Dodatečně ještě přišla omluva pana ministra Miroslava Tomana, který se omlouvá také z pracovních důvodů.
normy založené na věcných podkladech, na datech, faktech a odůvodněních toho, proč byl ten či onen zájem upřednostněn, a věřím, že v takovém prostředí by se potom mnohem lépe dařilo i podporovat co nejkvalitnější práci řadových referentů, lidí pracujících na prvních stupních toho systému, což by ve finále ušetřilo obrovské peníze potom výše při odvoláních, při žádostech o přezkum na krajských úřadech a na ministerstvu. Ušetřilo by to také spoustu času a ve finále i peněz občanům, stavebníkům, všem, kteří v rámci stavebního řízení něco od státu potřebují. Skvělí lidé existují, ale nejsou systematicky podporováni, jejich zkušenosti nejsou systematicky vytěžovány a replikovány.
Také děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Jan Čižinský, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy.
Jenom bych se rád vyjádřil k tomu procesu. A já bych si to dovolil vlastně přirovnat, ten stavební zákon bych si dovolil přirovnat prostě k autu.
Prosím.
To přirovnání s tím autem, myslím si, že není pravda, nebo není to od vás správně popsáno. Je to tam zmíněno a popsáno. Tak třeba takhle si to nějak zkuste představit. Zkuste uvažovat i o tom, že stát obcím za tu přenesenou působnost platí peníze. Ty platit nebude, zkrátka tyto náklady právě půjdou na provoz, na funkci, existenci toho stavebního úřadu. A ještě někde tam v té debatě, já to teď říkám tak, co si pamatuji z hlavy, zaznělo, že to budou nějaké ohromné náklady na nové sídlo, že se zbuduje nějaké nové sídlo. Takže tolik, a opakuji, ne teď jako zpravodaj, ale v obecné rozpravě moje reakce na některé vaše připomínky.
První je pan poslanec Marek Výborný, další je pan Jan Čižinský.
Pánové, to je úplně normální!
Další s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Čižinský, připraví se pan poslanec Ferjenčík.
Já jsem chtěl říct něco podobného.
Ta Arnika, ten průzkum, o kterém jste mluvil, ona oslovila - já jsem ho četl také - ona oslovila asi 46, necelých 50 stavebních úřadů statutárních měst. A poslední reakce na ten jeden z vašich názorů nebo argumentů, bezbariérovost je i v současném stavebním zákoně, když si ho pročtete, je zmiňována v úrovni žádostí o územní rozhodnutí, stavební povolení. Je zmiňována v paragrafech, které definují práva a povinnosti stavebního úřadu, co může a nemůže dělat a potom vykonávat. Zkuste si to lépe přečíst.
Nyní pan poslanec Feranec, poté paní poslankyně Kalátová s faktickou poznámkou.
Je to možné, ale já vám řeknu příběh jiného, velmi úspěšného spolku, který už 10 let blokuje dálnici v Přerově, velmi úspěšně. Velmi úspěšně bojuje za zájmy křečka, bohužel proti zájmům lidí, zájmu obyvatel.
Tak já děkuji, že jste mi dali za pravdu, že EET zatěžuje drobné živnostníky. Já jsem se ptal na to, kdy ta vyhláška bude aktualizována. Já vím, že to reguluje vyhláška. Já nepožaduji, aby to reguloval zákon, já se ptám, kdy bude aktualizována, protože víme, že jsou tam nedostatky, a proto bych čekal, že ty nedostatky v rámci takto velké rekodifikace budeme opravovat. Bylo osloveno 70 úřadů, kompletní odpovědi byly ze 42 úřadů. Tady ta analýza je. A opravdu jako jeden z důvodů tam ty stavební úřady, já jenom cituji, uvádějí nesoulad s územním plánem. Tak to je a viditelně to tam řeší jako problém, nikoli jako něco, co automaticky vyřeší.
Děkuji. Mám jenom podnět, jestli by nebylo možné, že by třeba po nějakých dávkách předkladatel reagoval na dotazy, protože dotazů prostě přibývá, vlastně z dopoledne. A potom ještě k tomu procesu. Myslím, že skutečně nikdo nemůže věřit tomu, že když se něco, co je nehotové, nedokonalé a je tak složité, jako stavební zákon a související předpisy, pustí do výborů, že to dopadne dobře. Pokud je ten návrh nedokonalý, tak je skutečně potřeba ho přepracovat. Přepracovat ho na základě těch diskusí, které jsou tady, na základě toho připomínkového řízení.
Děkuji.
Na celkovou změnu stavebního práva Česká republika prostě čeká příliš dlouho. Proces většinou přinese nové povinnosti, nová razítka, dále se zkomplikuje a prodlouží. Mohl bych zde mluvit o novelách, které měly neutěšený stav alespoň dílčím způsobem zlepšit, ale přinesly pravý opak. Nutnost zrychlení stavebního řízení pro podporu konkurenceschopnosti České republiky se diskutuje více než 20 let. Jaké jsou tedy vlastně zásadní problémy současného stavu? Častým problémem je systémová podjatost. Typická pro Českou republiku je nepřiměřená délka řízení a přezkumu závazných stanovisek. Slabinou je faktická kompetenční slabost stavebních úřadů způsobená závislostí na závazných stanoviscích dotčených orgánů státní správy a jejich samostatných přezkumech.
Děkuji vám za pozornost a prosím vás o správná rozhodnutí. A docela se těším na tu práci, která s tím stavebním zákonem bude spojena alespoň v těch nejbližších měsících.
Já vám také děkuji a s přednostním právem vystoupí pan kolega Benešík.
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane vicepremiére, pane ministře, dámy a pánové, tento návrh zákona považuji za špatný a nedostatečně prodiskutovaný. Pochybuji, že někdy zrychlí stavební řízení. Co ale vím jistě, že z logiky věci stavební řízení v době jeho zavádění zpomalí. Prostě stavební úřady se budou muset zabývat v době takto rozsáhlých změn celého systému samy sebou a na samotný výkon státní správy moc času nezbude. A my si tento limit ještě zkrátíme tím, že budeme zavádět takto rozsáhlou reformu, která samozřejmě bude znamenat další prodlení. Proto hrozí, že zpomalení stavebního řízení v této kritické době nás připraví o značnou porci dotací z Evropské unie. Je nutné, aby územní studie odsouhlasovala obec, zadání i řešení. Ale v návrhu zákona nemá právo do podoby územní studie hovořit. Dále - stanovení lhůty pro pořizování územních plánů nebo převedení pořizování do samostatné působnosti obce. A to samozřejmě může dále prohlubovat i bytovou krizi. V praxi trvá i půl roku a narušuje celý harmonogram územního plánu. Dále - zásadně zrevidovat přechodná ustanovení, a to zejména tak, aby jednak po veřejném projednání územního plánu již nebylo nutné znovu přepracovávat dokumenty podle nových parametrů a zdlouhavý proces se opět neprodlužoval a aby obcím nevznikly dodatečné náklady na přepracování již vydaných dokumentů. Pokud vůbec další administrativní požadavky stanovovat, tak s dodatečnou lhůtou. Jde o náročnou proceduru, u které by bylo vhodné stanovit alespoň deset let od účinnosti zákona. Hrozí tedy, že územní plánování se může opět zablokovat. Dále - ulehčit situaci pořizování územních plánů pro malé obce, zejména snížit nároky na administrativní a formální požadavky. Má se jednat o jednoduchý proces. A je to nakonec zdlouhavý a nákladný proces. Dále - neodejmout Praze pražské stavební předpisy, naopak povolit stavební předpisy velkým městům. Praze by zrušení zkomplikovalo situaci pro nový metropolitní plán, což by opět mohlo prohloubit bytovou krizi. Pražské stavební předpisy mají navíc dobrý kredit u odborné veřejnosti a velká statutární města po této možnosti volají také. Dokument má být hlavně nástrojem územní samosprávy obce, ale ta má zde slabší postavení.
Děkuji.
Pro každého z nás, kdo se pohybujeme ve veřejné sféře, přibude další díl nedůvěry v to, že tenhle stát umí spravovat obecní záležitosti a že má smysl tady platit daně. Opravdu úvodem k té veřejné správě. Tam je řada známých principů, kterých se veřejná správa musí držet, aby byla vnímána jako férová. Jednak je to předvídatelnost. Ta rozhodnutí musí být jednotná v rámci celé země, přezkoumatelná.
To je třeba, že když se občan zpozdí s daňovým přiznáním, byť o jediný den, tak následuje sankce a stavebníci čekají na stanoviska a vyjádření státu měsíce. ještě nenaběhnou ty úroky a tak, takže bych prosil, aby se používaly skutečně ty příklady správně, protože jinak potom dochází k matení, lidi se zbytečně bojí pokut, které ten stát jim nemá právo udělovat. Ale to asi není úplně zásadní. Každopádně co je velmi podstatná věc, je otázka, jak uvádí tato brožura, velmi potřebné fikce souhlasu, která znamená, že když se orgán nestihne vyjádřit, bude se mít za to, že souhlasí. Tak bych se chtěl zeptat, jestli tohle je jeden smysl té fikce souhlasu, protože já tam vidím tohle obrovské riziko, že jedna věc jsou samozřejmě oprávněné zájmy člověka, co žádá o stavební povolení, druhá věc jsou oprávněné zájmy lidí, které může zasáhnout ta stavba. Protože jsem si dost jistý, že je snadnější nějakého úředníka přesvědčit, aby nějaké vyjádření nestihl vydat, místo toho, aby ho vydal nezákonně. Protože nevím, jak velký rozsah agendy toho úřadu se tedy integruje do toho stavebního a jak velký se ponechává, a není tam, tuším, ani žádný odkaz na to, abych se mohl tedy dovzdělat, jak to tedy je zamýšleno. Slovo bezvadné je v uvozovkách. Opět musí žádat, opět se můžou všichni sousedi odvolat atd. Jestli ten zákon řeší i tu otázku, jak může být například ten úřad nápomocný tomu, aby k těm chybám nedocházelo, a jestli jsou tam i nějaké ambice řešit i nakládání s těmi žádostmi, které nejsou bezvadné, a jak je řešena tato problematika. znovu ta otázka integrace úřadů. Tam jsem se chtěl zeptat na jednu věc. Oni často nedodržují ty lhůty, na tom se to protahuje. Pak se ukáže, že tam někde udělal nějakou chybu, a může oběhávat znova, jestli to chápu laicky správně. Pak jsem se chtěl zeptat ohledně jednoduchých staveb. Jednoduché stavby může zpracovávat též kvalifikovaná osoba, pokud se nejedná o dokumentaci staveb pro bydlení, staveb pro rodinnou rekreaci, staveb garáží, pozemních staveb a staveb pro reklamu, kterou musí zpracovat projektant. Pak jsem se chtěl zeptat ohledně dokumentace pro provádění stavby, jakým způsobem se bude posuzovat případný nesoulad té dokumentace pro provádění stavby s územním plánem, protože tady je uvedeno, že stavební úřad dokumentaci neposuzuje, ale využívá ji při kontrolní prohlídce. Na tohle jsem se chtěl zeptat, jak to bude v praxi fungovat. Strana 25 - řízení o povolení, návrh na povolení záměru. Ale jestli to chápu správně, ale je možné, že jsem něco špatně přečetl, tak člověk musí stále sám osobně oběhat všechny ty neintegrované instituce. Nebo prosím u upřesnění, jestli jsem to pochopil špatně. Nicméně tady je to poměrně jednoznačně uvedené jako přílohy, které musí člověk dodat k té žádosti, a jsou to vyjádření těch neintegrovaných dotčených orgánů. Ale skutečně, nechám si to případně vysvětlit, jsem jen laik v této věci. Nikoli, nečtu příručku, kladu otázky. A prosím, když tak reagujte prosím faktickou poznámkou. Pak jedna věc, co mě velmi zaujala, a prosím o objasnění. Tady je: vyloučení rušení územně plánovací dokumentace se zpětnými účinky vždy nejdříve k právní moci rozsudku. - To je věc, která se na první pohled jeví logicky, ale na druhou stranu může být problematická. Chápu, že on za to v principu nemůže, můžeme se bavit o nějakých náhradách, jestli jsou tam adekvátní, nebo nejsou, můžeme se bavit také o otázce toho procesu, jak to celé probíhalo, a tak dále. Takže na tuhle pasáž bych se velmi rád zeptal, na vyloučení rušení územně plánovací dokumentace se zpětnými účinky vždy nejdříve k právní moci rozsudku. To je v případě, kdy žalobce podá žalobu pouze s cílem zneužití svého práva podat žalobu, bude tato žaloba odmítnuta. Ale tady se uvádí, že vlastně se nějaký abstraktní princip zneužití práva stane konkrétním institutem, na základě kterého se budou zamítat žaloby, což je podle mě zvláštní konstrukce.
Vážení kolegové, vážené kolegyně, vážený pane ministře, uklidním vás, nemám brožuru, mám několik poznámek. Nejvyšší správní soud se vyjádřil k návrhu stavebního zákona následovně: Zákon, ke kterému je 8 tisíc připomínek, k tomu 5 tisíc zásadních připomínek, nemá jít k projednávání do Sněmovny a má být přepracován, protože není možné, aby se úpravami v Poslanecké sněmovně došlo k dobrému zákonu. Já toto stanovisko beru vážně, protože Takže tuto výtku beru jako velmi vážnou. Jak jsem se dívala zpátky do médií a do různých vyjádření, tak to byla bytová krize a nedostatek bytů s tím, že to zapříčiňuje délka stavebního řízení. A nad tím bych se zastavila. Znamená to tedy, že bytová krize vede k tomu, že budeme dělat takto zásadní změnu stavebního zákona? Nebylo by lepší, kdyby se Ministerstvo pro místní rozvoj zamyslelo, kde jsou ty opravdové příčiny toho, že nejsou byty a že ceny jsou vysoké? Opravdu jediným důvodem toho, že je nedostatek bytů, je délka stavebního řízení? Není to tím, že je nedostatek nájemních bytů ve vlastnictví obcí a měst? Nebylo by lepší, než přijmout právě takovýto zákon, dokončit reformu veřejné správy, podrobit ji ve spolupráci s Ministerstvem vnitra analýze, zjistit, co funguje a co nefunguje, a pak říci, jak se bude postupovat a co je potřeba zlepšit či odstranit a zda skutečně potřebujeme zcela nový stavební zákon? A co udělalo Ministerstvo pro místní rozvoj? Jsem přesvědčena o tom, že vyjmutí právě z tohoto modelu je chybou. A jak se říká, nebylo to dobré. Mnohokrát zde zaznělo: Je to chytré? Je to moudré? Je to zkrátka paskvil a kočkopes. Prvním důvodem bylo to, že máme velké množství správních aktů, které vydávají dotčené orgány. Hodně zde bylo řečeno o systémové podjatosti úředníků. Od tohoto počátečního důvodu pro nový stavební zákon, který často uváděla paní ministryně Dostálová na začátku své argumentace, během měsíců ustoupila, protože ty statistiky jasně ukázaly, že to není pravda. Třetím důvodem, proč potřebujeme nový stavební zákon, byla uváděna chybějící digitalizace stavebního řízení. Zdá se, že tu lze provést.
Návrh byl přijat. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům? Pan poslanec Dominik Feri má návrh na přikázání ústavně-právnímu výboru.
Já bych chtěla požádat o přikázání této novely na projednání výboru pro životní prostředí.
A zároveň bych ještě v jednom vstupu rád požádal o lhůtu 100 dnů na projednání ve výborech.
To tady mám taky zaznamenáno. Pan poslanec Bartoš? Další, nikoho nevidím, takže budeme hlasovat. Návrh byl přijat. Dalším hlasováním bude přikázání tohoto tisku ústavně-právnímu výboru. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Všechny tyto lhůty můžeme hlasovat pouze se souhlasem navrhovatele.
Nesouhlas.
Zahájil jsem hlasování. Tímto jsme se vypořádali se všemi návrhy hlasování k tomuto tisku.
Dobrý večer. Pan poslanec Benešík - hlasování? S přednostním právem. Tak ještě před otevřením bodu.
Dámy a pánové, k tomu hlasování ohledně gesčního výboru. Stavební řízení se odehrává v orgánech veřejné správy, to všichni dobře víme. Poslanecká sněmovna má výbor pro veřejnou správu. Tím, že vládní většina toto jako gesčnímu výboru nepřidělila výboru pro veřejnou správu, ukázala, jak vážně toto téma bere.
Ale to nevadí, opakování je matka moudrosti.
Pan předseda Bartoš. Upozorňuji, že se nacházíme mimo bod, mimo rozpravu, pouze přednostní práva.
Já za ty hlasy děkuji. Jasně se ukázalo, že tady existuje vždycky záložní většina pro podobné návrhy, ostatně tak tomu bylo i v minulém volebním období, jenom s nějakými jinými uskupeními.
Výborně. Já tedy otevírám bod Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády pan ministr Karel Havlíček.
Ještě jednou, vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovolte, abych vám představil ještě jeden bod programu, což je návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, přičemž tento zákon pracovně nazýváme změnovým zákonem. Já nebudu už dlouho zdržovat, pouze vypíchnu ta základní fakta. Podle změnového zákona novelizace je celkem 58 zákonů, které souvisejí se stavebním zákonem.
Jenom kratičký příklad za municipalitu.